A to je skoro jisté. Tak si to řekněme dopředu. A nalijme si čistého vína. Kdy kdo jednal o reciprocitě a kdy bude jednat ode dneška, pokud to schválíme? Ministr vnitra, ministr zahraničí, premiér? Kdo o tom bude jednat s Brity, s Tuskem, s Junckerem? Já nevím. Kde jsou ostatní členové vlády? Říkám, ten návrh je dobrý.
Děkuji. Budou následovat tři faktické poznámky - pan poslanec Benešík, Peksa, Černohorský, v tomto pořadí.
Já mám jenom několik poznámek k předešlým vystoupením. Právě severoirský mírový proces je založen na integraci obou zemí, tedy Spojeného království a Irské republiky, do Evropské unie. To znamená, my se ničeho nemusíme účastnit, čeho se účastnit nechceme. Ti ostatní nám ho nezavřeli, jenom jsme tam museli mít pracovní povolení.
Pan poslanec Peksa a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Ono je poněkud zvláštní, když se kolega Blažek pozastavuje nad skutečností, že Francie a Německo by dle jeho názoru měly více dbát zájmů ostatních evropských států, a na druhé straně se podivuje nad tím, že Česká republika bere v úvahu zájmy Irska. Ještě bych chtěl říci - sledujte, prosím, jednání výboru pro evropské záležitosti. Není pravda, že by pan Barnier nekonzultoval tuto pozici se státy Evropské unie. To znamená, tvrdit, že to je nějaká Evropská unie, která trestá, já si myslím, že je to skutečně chucpe. My tady bráníme náš společný evropský zájem.
Pan poslanec Černohorský, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Jak tady správně zaznělo, on vyjednává na zadání. Michel Barnier tady v České republice několikrát byl, já jsem se s ním několikrát osobně viděl, byl na našem výboru. Zvali jsme snad úplně všechny. Ten, kdo rozhoduje, jsou zástupci jednotlivých členských států, čili Česká republika, Polsko, Maďarsko, Německo, Francie. To je ten Brusel, o kterém se tady bavíme. Prosím, přestaňme tady říkat, že to vyjednal nějaký Brusel a že to rozhodl nějaký Brusel. Ten Brusel jsme samozřejmě i my a vláda České republiky. Pokud se nám nelíbí to, co schválila vláda České republiky na evropské úrovni, tak to řekněme, ale neschovávejme se za nějaký imaginární Brusel.
Děkuji.
Máte slovo, pane poslanče.
Byl to primárně právní problém, kterému s odpovědností čelila vláda tím, že místo toho, aby byly zahlceny soudy a spravedlnost běžnému občanu jejich zahlcením se vzdálila, tak přistoupili k narovnání. Pokud bylo kdykoli ze strany současné koalice toto narovnání zpochybňováno nějakými fakty, tak se ukázalo, že ta fakta žádná neexistují a že si je prostě vycucali z prstu. Tu politiku z toho udělali populisté v řadách jak sociální demokracie, tak ANO i komunistů, kteří vycítili, že na nepopularitě církví si přihrají svoje body. Ale při tom přihrávání svých politických bodů neváhali pošlapat právní stát a to je ostuda.
Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Gajdůšková.
Děkuji za slovo. Za prvé, analýza se týkala těch čísel, která zde byla uváděna, a nevztahovala se k zákonu. Za druhé, co se týká nepravdy o výročních zprávách. Já jsem na to nechala připravit zákon. Protože ale vznikl velký křik, byl skutečně velký randál ze strany církví, že to dělat nebudou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Začnu od konce té rozpravy. Řekl bych, že ta nepopularita církví, na které prý údajně se chceme svézt a chceme na ní vydělávat těžké body, přece nemá původ v tom, že tady probíhá nějaký souboj názorů a tak podobně, ale v tom, že toho původního učení Ježíše Krista je v dnešním chování církví asi tak jako slavíka v pověstné slavičí pastičce, že se tedy tomu původnímu poslání poněkud zpronevěřuje. To je první poznámka. Rád bych, abychom si i toto uvědomili. Ta diskuse, která tady probíhá a nese se řekněme ve velmi silném duchu požadavků na analýzy a tím, že ty požadavky nebyly splněny, tudíž to nemůžeme podpořit atd., atd., tak já vám připomenu jinou situaci. Situaci v době, kdy se tady o tom zákonu diskutovalo před jeho přijetím velmi dlouho.
Tím si myslím, že jsme obohaceni v tom slovníku. Jedná se o to rozhodné datum. Ty smlouvy byly uzavřeny a vy to jenom rozmělňujete svojí další krádeží. Lžete a kradete!
Pan předseda Stanjura, poté pan předseda Michálek.
On dělá, že mi nerozumí, on mi samozřejmě rozumí. Jenom jednoduše jeho čísla. A to nemluvím o budovách. Vy jste to říkal. Ne ne ne, říkal jste nevydatelný, protože to, co vydám, nemá cenu se přít o cenu. Pořád argumentujete tím principem a tím přístupem, který nakonec nebyl zvolen. Takže 50 a 32 je 82, k tomu budovy, to by mě zajímalo, kolik vám vyšlo za budovy. Tak je evidentní, že děláte, že tomu nerozumíte. Kdyby ty náhrady byly 82, tak ta čísla sedí a můžeme se bavit o principu toho zákona.
Děkuji.
Váš návrh nepovede k žádné revizi církevních restitucí.
Další, pan poslanec Volný.
Budu hodně krátký. Znovu opakuji pro pana kolegu Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající. To znamená, my opravdu prolamujeme restituci roku 1919 a to si nemyslím, že je úplně správné.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Schwarzenberg.
Netroufnu si říkat s jistotou: vždyť ten Ústavní soud to zahodí, tak proč bychom pro to hlasovali, my přece nebudeme dopředu hlasovat o věci, o které víme, že Ústavní soud to zahodí. Snad neodmítne, nechme to na tom soudu. Nebo odmítne, ale nechme to na tom soudu a nepokoušejme se jej ovlivňovat. Nakonec k panu kolegovi Farskému jen taková drobná poznámka, když komentoval naprosto nesouvisející událost na jednom z našich okresních výborů. Já, prosím pěkně, bych nerad dále diskutoval věcně. Nejde to, ta věcná diskuse tady probíhala hodně dlouho a hodně emotivně. Já bych ale rád řekl, pojďme dnes už projevit svoji vůli hlasováním. Chci požádat, abychom tuto velmi částečnou revizi podpořili, uvidíme, jak dál s tím naloží Senát, jak dál s tím naloží Ústavní soud. A chci říci ano, ano, v tomto případě také jde o určitou politickou dohodu. A panu kolegovi Maškovi chci projevit úctu a poděkovat mu.
Nyní máme faktické poznámky.
Děkuji. Jestli vám něco říká farnost Neratov a kněz otec Suchár a jeho dílo. Je to druhý největší poskytovatel sociálních, zdravotních, terénních, konzultačních služeb po organizacích, které zřizuje stát, zřizují kraje, města, obce.
Nemohu za to, pokud se hlásíte, dokonce i předmět některých faktických poznámek neodpovídá zákonu o jednacím řádu a většina z nás předsedajících je tak tolerantní, že to pomíjí. Nenuťte nás, abychom i tohle kontrolovali. Nyní tedy pan poslanec Válek s faktickou poznámkou.
Já se začínám bát. Mám prostřednictvím pana předsedajícího faktickou poznámku k tomu, co zaznělo u váženého kolegy z komunistické strany. Já si myslím, že není dobré, abychom tady hodnotili to, s čím nemáme osobní zkušenost, byť možná kolega Kováčik je členem některé církve. Tak já si myslím, že toto nehodnotím. Já v tom vidím strategii a přípravu na to, aby pak s nimi zatočili, jak je to v duchu jejich tradic, a ne jaksi kolaboraci a odklánění od těch myšlenek komunistické strany. A stejně tak si myslím, že je blbost hodnotit, anebo že není rozumné hodnotit, jestli se církve vzdalují nebo nevzdalují od Nového či Starého zákona.
Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou a ještě jedna faktická poznámka kolegy Jurečky. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vidíte, kolegyně a kolegové, člověk si tady dovolí projevit svůj názor a hned je za to peskován, ale na to já jsem zvyklý. A dokonce bych řekl, vy mi to nebudete možná věřit, ale vážím si těch aktivit. Ale to je ten slavík v té pověstné paštice. Možná pochopíte, proč ty názory veřejnosti - protože to byla přece reakce na pana kolegu Farského, o nepopularitě církví - proč jsou ty názory veřejnosti na církev takové. To není, že bychom my něco o tom tvrdili nebo to nějak hodnotili.
Já si dovolím zareagovat. Jsem velice rád, že pan kolega Pavel Kováčik tady trošku poupravil to, co říkal předtím paušálně, že byl schopen aspoň ocenit, že zná některé konkrétní příklady pozitivní práce, pozitivních dopadů.
Ale některé prostě byly proti, některé byly pro. To se prostě bohužel v normálním právním státě stává. Většinou se to stává velmi často, že tři právníci mají pět právních názorů. Tudíž já bych nemluvil o tom, že dva byli proti a to znamená, že prostě tento zákon je v rozporu s Ústavou. Ale o tom ve finále může rozhodnout opravdu jenom Ústavní soud. To znamená, Ústavní soud není nějakým předběžným orgánem, který rozhoduje o tom, jestli je zákon v souladu, nebo ne, a potom teprve může nabýt účinnosti. To si nemyslím, že by z hlediska strategie této ctěné Sněmovny bylo úplně správně.
Mám zde dvě faktické poznámky.
Chci poděkovat panu předsedovi Chvojkovi, že tady férově řekl, že to bylo o dva poslance. Protože většinou se lže, že to bylo o toho jednoho jediného, který měl být v železech. Takže bylo to skutečně o dva. Ten jeden pak šel do želez. A teď nám to po pěti letech předkládá vláda, jejíž předseda měl být v železech už dávno. No tak to je obrovský úspěch. Desítky jich bylo umučeno. Stovky jich bylo uvězněno. Zpustošili jste jejich majetky. Dodnes je vidět prostě... Ano, vy. Protože vy jste nástupníci tohoto zločinu. Dnes po 67 letech pácháte úplně stejnou křivdu a úplně stejnou krádež, akorát že při tom neteče krev!
Děkuji. Přečtu několik omluv. Omlouvá se z pracovních důvodů pan poslanec Veselý od 12 do 14 hodin. Omlouvá se pan ministr Jan Kněžínek z dnešní schůze z pracovních důvodů. Nyní pan poslanec Volný.
Spíš jsem se přihlásil k tomu, že jsem chtěl podtrhnout a trošičku zdůraznit to, co tady říkal pan kolega Mašek.
Další faktická poznámka - pan poslanec Výborný. Připraví se pan předseda Faltýnek.
Čili pouze jedna ze čtyř.
Faktická poznámka - pan předseda Faltýnek, poté pan poslanec Veselý.
Děkuju za slovo. Využívám faktické poznámky, protože bych se asi nedočkal s přednostním právem. Já dlužím odpověď Zbyňkovi Stanjurovi. Nevím přesně už, která vláda to schválila a kdo v té vládě tehdy seděl, ale myslím, že tam tehdy byla i ODS v té Sněmovně a v té vládě, která ten zákon schválila. Pomíjím to, co tady řekl kolega Mašek. Takže tam lítá nějaká částka. Čili to jsou čísla. No, nefér cinknutá hra, tady hovořil pan předseda Kalousek. Jak jde o peníze, každej argument je dobrej. Nikdo nezpochybňuje církevní restituce. Princip co bylo ukradeno, má být vráceno. Ale vráceno v reálné ceně. A já položím poslední otázku. Proč při restitucích občanů České republiky po revoluci jsme vraceli ceny pozemků, proč jsme vraceli pozemky nevydatelné za korunu? Také tam stály přece supermarkety a sídliště.
Faktická poznámka - pan poslanec Veselý, poté pan předseda Kalousek.
Vaším prostřednictvím k panu poslanci Kalouskovi.
Neříkejte mi, že když si s někým uděláte splátkový kalendář, že to znamená, že jsou to budoucí příjmy. On řekl, že nikdy nebyly do Sněmovny dodány seznamy majetku, který církev nárokuje. To přece není pravda! Pan poslanec Koníček kompletní seznam měl. Vždy bylo vysvětleno a objasněno, že byl v držení. Ale ten seznam jsme samozřejmě na komisi měli. Pan poslanec Veselý tady několikrát - a moc mě mrzí, že tuto argumentaci přejal i prezident republiky - mluvil o těch žalobách. A strašně se brání, jak je to špatné, že byly podány nějaké žaloby. Já nevím, kolik žalob bylo podáno, nevím, v jakém rozsahu. Nikdo nám to tady z vlády nepřinesl, aby řekl "bylo požadováno". Komunistická strana si myslí, že si tady došlápne zejména na katolickou církev. To, co je na tom všem nejstrašnější a nejsmutnější, je, že katolické církvi to může být v podstatě jedno. V pátek tady slavnostně chcete přijímat deklaraci o antisemitismu. Ve všech případech právě Federace židovských obcí, právě malých církví to bylo součástí onoho vyrovnání, celkového státního vyrovnání, které má směřovat k odluce státu a církví. Že nám tady pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího znovu řekne něco o fyzických restitucích ze začátku 90. let, kdy se vydávaly náhradní pozemky, kdy Ústavní soud posléze řekl, že nesmí být vyplácena odhadní cena, a tisíce dalších věcí. Ale tahle nemravnost, že nejhůře budou tažením komunistické strany proti katolické církvi za vaší podpory, nejhůře budou postiženy ostatní církve a Federace židovských obcí, to pokládám za nejsmutnější. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Jsou tady dvě faktické poznámky. Kolega Válek ještě posečká. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Takže tam jsem se cítil opravdu pod tlakem, ale vás všech. Je jedno jak, ale hlavně hlasovat. Celá ta věc, kterou dneska diskutujeme, tak je způsobena tím, jak ty restituce a všechny náhrady vznikaly. A věřte tomu, že v době, kdy jste rozhodli o tom, co dáte církvím, tak většina národa byla nespokojená, hlavně většina národa těch, kteří dostávali už odškodnění dříve za to, co jim bylo sebráno. A věřte tomu, že ti obyčejní lidé to cítí takhle jednoduše.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k brexitu. Já nemohu souhlasit, musím reagovat na pana poslance Peksu, který tady vystoupil v tom, že tady nějaký Okamura nebo nějaký Klaus nebo někteří další chtějí navrhovat vystoupení České republiky. Ale to přece je legitimní věc. To, že občané Velké Británie se rozhodli sami v referendu, že vystoupí z Evropské unie, tak patrně majorita občanů Velké Británie měla nějaký objektivní nebo subjektivní důvod k tomu, aby se rozhodla Evropskou unii rozpustit. To přece ani pro euroskeptiky v britském parlamentu není možné, aby tito lidé pro takovou dohodu zvedli ruku, a já se tomu vůbec nedivím. Že samozřejmě platí pravidla Evropské unie pro jejich obchod a další věci. To je prostě trest. A my jsme to říkali. A to, že vláda dělá takový zákon, který by ochránil české občany v Británii a výrobky, nostrifikace výrobků a služeb - já si myslím, že to je správně. Nicméně ta vláda s tím měla začít už před rokem z toho důvodu, že prostě já jsem byl přesvědčen od začátku, že k té dohodě nedojde, že dojde k tvrdému brexitu, aby si všechny ostatní země v Evropské unii uvědomily, co se stane, když náhodou budou mít tu odvahu o něčem takovém mluvit a jednat. Padlo tady také ze strany některých mých kolegů to, že se vlastně nic neděje. Já si také myslím, že se nic neděje. Možná se krátkodobě otřesou finanční trhy, možná se krátkodobě upraví nějaká legislativa, ale nic závažného se v budoucnu dít nebude. Velká Británie bude znovu suverénním státem a bude si rozhodovat sama o sobě. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud bude Velká Británie vyjednávat se všemi zeměmi zvlášť, separátně, tak dojde určitě k lepšímu výsledku v těch jednáních, než když za ty země bude jednat Evropská unie. Podívejte se na to, říkal to tady můj kolega Stanjura, to prostě v Evropské unii nejsou partneři, to jsou hospodářští, ekonomičtí soupeři, kteří hlavně mají ve své hlavě své vlastní zájmy, a je to normální, prostě takhle to funguje a nic jiného nemůžeme ani čekat. To znamená, já jsem přesvědčen a žádám vládu, aby v těch věcech jednala za Českou republiku s Velkou Británií, a čím dřív ty podmínky vyjednáme, tak tím to bude pro všechny lepší.
Děkuji. Dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Zaorálek, po něm pan poslanec Klaus.
Tohle je obraz, který už byl někde použit, s tou omeletou a vajíčky.